Tyto mandatorní výdaje jsou většinou vázány na inflaci. Například důchody jsou pravidelně valorizovány o inflaci. Tím, že stát vydává protiinflační dluhopisy, tak mu inflace zdražuje úroky za vysoké dluhy. Z médií slyšíme, že Česká republika prosperuje a máme nejvyšší životní úroveň v historii. Vše na světě je relativní. Ve srovnání s kupní sílou Němců či Rakušanů jsme pořád chudí. Navíc má spousta lidí naspořené peníze, které neutratili v koronavirové pandemii. Už teď lidé začali pociťovat snížení životní úrovně, na kterou byli zvyklí. Zatím máme někteří úspory, ze kterých kompenzujeme vysoké ceny zboží. Ale jak nám budou postupně tyto úspory docházet, bude se snižovat životní úroveň a sociálně slabší budou upadat do opravdové chudoby. Postupně nové platby za energie a zvyšující se ceny už nebudou zvládat platit ani spořádaní a vždy trvale pracující lidé. Členové vlády uklidňují veřejnost, že vláda nenechá nikoho padnout. Faktem zůstává, že zatím toho vláda pro lidi moc hmatatelného neudělala. Prostě slibem nezarmoutíš. Snaha omezit dovozy strategických surovin z Ruska je něco, s čím se evropská ekonomika bude jen těžko vypořádávat.
Proto nyní budeme hlasovat o původním návrhu, který přednesl pan poslanec Jakob, a to je, aby se o tomto bodu jednalo jako o druhém bodu dnešního jednání. Další bod navrhl opět pan poslanec Jakob. Jedná se o zařazení nového bodu - Vládní návrh, kterým se žádá vyslovení souhlasu s ratifikací Protokolu o přístupu Švédského království k Severoatlantické smlouvě. Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení bodu. Omlouvám se. Hlasování prohlašuji za zmatečné. Proto tedy opravuji. Zahajuji hlasování o tom, že by tento bod byl zařazen jako třetí toho jednání, které nás čeká. Vracím se k dalším bodům. Pan poslanec Ryba navrhl nový bod a ten se jmenuje Změny v legislativě a vybavení hasičů s ohledem na zkušenosti s požárem v Hřensku. Další návrh přednesla paní poslankyně Fischerová. Nový bod, který se jmenuje Dopad neschopnosti vlády v řešení energetické krize na školství. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Robert Králíček navrhuje nový bod - Boj proti dezinformacím. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Marie Pošarová navrhuje nový bod - Daňové zvýhodnění, tedy novela zákona o daních z příjmů jako nový bod. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Další návrh přednesl pan poslanec Vladimír Zlínský. Jedná se o nový bod, a to pod názvem Je naše společnost připravena na možný blackout? Zahajuji hlasování o zařazení tohoto nového bodu. Ptám se, kdo je pro? Přistoupíme k hlasování o novém návrh bodu od pana poslance Marka Nováka, který navrhl bod pod názvem "Novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek". Pan poslanec Martin Kukla navrhl nový bod - Vláda neřeší drahé energie a otočila se k lidem zády. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Martin Kolovratník navrhl nový bod - Hrozící nedostatek financí na základní provoz českých železnic a dálnic. Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Lubomír Brož navrhl bod s názvem Valorizace rodičovského příspěvku ve světle dramatické inflace. Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Helena Válková navrhuje nový bod - Práva starších osob v době energetické krize. Zahajuji hlasování o tomto bodu. Návrh byl zamítnut.
Zaevidovala jsem tedy návrh pana předsedy klubu na dva nové body. A nyní můžeme přistoupit k další přihlášce k pořadu schůze, a sice pan poslanec Drahoslav Ryba.
Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já si dovolím navrhnout zařazení bodu s názvem Změny v legislativě a vybavení hasičů s ohledem na zkušenosti s požárem v Hřensku. Asi před měsícem a dvěma dny vznikl obrovský požár v Hřensku, který v České republice alespoň za mé paměti nemá obdoby. K tomu požáru, proč ten požár byl tak veliký, přispělo několik faktorů. Vznikly zde obrovské plochy, které byly napadeny kůrovcem a které následně tedy uschly, a vytvořily tak obrovské množství silně hořlavého materiálu. Já bych chtěl možná v tom úvodu říci, že právo a možná vize skupiny obyvatel by měly vždycky skončit tam, pokud ohrožují životy, zdraví a majetek ostatních občanů, občanů, kteří žijí v dané lokalitě nebo žijí v blízkém sousedství. Takovým velice dobrým příkladem může být Národní park Šumava, který opravdu, a teď v uvozovkách, to vedení bylo osvícené a kde opravdu vytvořili spoustu věcí k tomu, aby zabránili nekontrolovanému šíření požáru. A krom toho, že znamenal velké ztráty pro národní park, tak znamenal také velké ztráty pro obce, a to jak na majetku, tak tedy na majetku i občanů. A mimo jiné, a to je samozřejmě také potřeba říci, že tento požár byl zlikvidován jen díky obrovskému nasazení dobrovolných a profesionálních hasičů. Tak obrovskému nasazení, že při požáru bylo zraněno více jak 60 lidí. Mluvil jsem s některými hasiči, kteří tam zasahovali, a opravdu v některých fázích se jednalo o velké peklo. A proto tady tento bod navrhuji. Ale aspoň ta základní. Není možné, aby nebyly volné přístupové cesty. Není možné, aby nebyla zajištěna voda pro likvidaci takovýchto požárů. Určitě by stálo za úvahu a za prodiskutování, existuje ve světě řada systémů, které dohlížejí na takovéto bezzásahové zóny a na takovéto oblasti. To jsou všechno věci, které je potřeba udělat preventivně. Hasiči připraveni byli, udělali maximum. Bohužel zasahovali s technikou, jakou měli. Ta technika je přestárlá, ale zase objektivně musím říct, že ta základní technika, která tam zasahovala, negativně se neprojevila u zásahu. Tyto požáry se nedají hasit bez leteckého hašení, nebo minimálně velmi obtížně. Ta voda tam dopadne neroztříštěně nebo velmi málo roztříštěně a slouží spíše ke zkrápění a k tomu, aby se požár nešířil dál. Pokud chceme účinně hasit, tak musíme používat letadla. Ale jsou to letadla, která jsou už dávno za dobou životnosti, a jsou to takzvané anduly, jak my jim říkáme, které sloužily k práškování a dneska opravdu už nejsou vůbec efektivní, a nemůžeme se spolehnout, že tady budou ještě třeba za dva, za tři roky.
Diference mezi tím, kolik pojistného do solidárního rozpočtu veřejného pojištění platí pracovně aktivní, a výší pojistného za pracovně neaktivní státní pojištěnce, důchodce, nezaměstnané a děti, se zvyšovala. Podfinancování zdravotnictví způsobovalo mnoho problémů, ekonomické problémy poskytovatelů, stagnaci, oslabování zdravotního systému, dlouhé čekací lhůty a často reálnou nedostupnost zdravotní péče. Podfinancované české zdravotnictví se po letech konečně nadechlo a dostalo podmínky pro stabilní fungování a rozvoj. Naše vláda navýšila příjmy rozpočtu českého zdravotnictví, veřejného zdravotního pojištění, o 150 miliard korun. Zdravotnictví mělo dostatek prostředků na zajištění potřeb pacientů a další rozvoj. Bez naší vládou provedeného navýšení pojistného za státní pojištěnce by zdravotní pojišťovny již nyní neměly žádné rezervy na hrazení zdravotní péče. Naše vláda přinesla a zodpovědně realizovala novou, moderní, koncepční a systematickou zdravotní politiku. Zdravotnictví pro lidi, zdravotní péči zaměřenou na pacienta, kde pacient je na prvním místě a zdravotní systém se nastavuje podle potřeb pacientů. Začala systematicky řešit roky kumulované a neřešené problémy, nastavila strategii stabilizace, rozvoje a podpory českého zdravotnictví, které přinesly jednoznačné výsledky. Moderní zdravotní systém 21. století, který snese srovnání s těmi nejlepšími zdravotními systémy v Evropě a na světě. Zapojili jsme do rozhodování o zdravotnictví odborné lékařské společnosti, aby zdravotní péče byla poskytována podle odborných doporučení. Umožnili jsme, aby zdravotní pojišťovny začaly plnit svoji zákonem definovanou roli, byly aktivní a zajišťovaly pojištěncům dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Čtyři roky po sobě se zdravotní pojišťovny a zástupci poskytovatelů dohodli na nastavení úhrad. Vyhnali jsme lobbisty a vrátili jednání o úhradách do zákonných kolejí, tedy bez vlivu politiků a různých kmotrů. Úhradové vyhlášky vydávané za naší vlády lze označit za průlomové. Byly založené na dohodách poskytovatelů zdravotnických služeb a zdravotních pojišťoven. V úhradách byl kladen důraz na kvalitu a efektivitu zdravotní péče, delší ordinační dobu, důraz na prevenci, přijímání nových pacientů do péče, nové výkony, podpora péče v hůře dostupných regionech a podobně. Zkrátili jsme čekací lhůty a zajistili léčbu mnohem většího počtu pacientů. Kvalifikovaní pracovníci se začali do zdravotnictví vracet zpět. Začal narůstat počet sester a lékařů. Jako první vláda jsme se postavili k jednomu z největších problémů ve zdravotnictví, nedostatků zdravotníků a jejich nedostatečnému ohodnocení. V roce 2013, kdy vládly tradiční strany, přitom lékaři brali 59 000 a sestřičky pouze 28 388 korun měsíčně.
Návrh byl zamítnut. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Zuzana Ožanová navrhla nový bod Nedostatky v řízení schůzí Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto nového bodu a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Aleš Juchelka navrhl bod Vyhlášky MPO a sociální a energetická nepomoc této vlády. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu? Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Karel Rais navrhuje bod - Jak vláda zajistí nevýrobním organizacím a zejména univerzitám krytí zvýšených nákladů na energie a provoz těchto institucí? Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Jan Síla navrhuje nový bod Zákon o celostátním referendu. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto nového bodu. Kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Ivana Štefanová navrhla bod Dopad inflace a zdražování na provoz zdravotnických zařízení. Zahajuji hlasování o tomto novém bodu. Pan poslanec Jan Síla navrhuje nový bod Inflace, energetické zdražování a kolaps ekonomiky. Zahajuji hlasování o tomto novém bodu. Kdo je pro jeho zařazení? Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Milan Brázdil navrhl bod Znemožnění výkonu mandátu poslance. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Jiří Mašek navrhuje nový bod ČEZ plně v rukou státu. Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Richard Brabec navrhuje bod Informace vlády o řešení vysoké ceny emisních povolenek. Zahajuji hlasování o tomto novém bodu. Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Karel Tureček - Opatření vlády České republiky v oblasti cen potravin, nový bod. Zahajuji hlasování o tomto novém bodu. Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Lucie Šafránková navrhla nový bod Zvýšení příspěvku na péči zdravotně postiženým, zákon o sociálních službách.
Pane poslanče, děkuji. Protože máte jiný v návrhu tady. Znemožnění výkonu mandátu poslance? Děkuji, pane poslanče.
A já navrhuji usnesení, že Poslanecká sněmovna České republiky pověřuje předsedkyni Sněmovny, aby přijala taková opatření, která zajistí, že žádný prostor Poslanecké sněmovny nebude vytápěn na teploty vyšší než je 17 stupňů. Tak si vy, my vezměme dva svetry, aby ti důchodci prostě měli ten příklad. A můžeme ho dát třeba na konec všech těch bodů, jako poslední. On se týká trochu toho desatera. A já si nemyslím, že by členové české vlády se měli takto vyjadřovat. Mluvčí Bílého domu k smrti té ruské občanky Duginové řekl, že tu smrt, která byla způsobena teroristickým útokem, je potřeba vyšetřit a viníka potrestat. Papež řekl, že mu je líto nevinných obětí. My máme ministryni české vlády, která vyjádřila uspokojení nad tím svými slovy. Víte, v tom desateru je - co nechceš, aby se stalo tobě, nepřej druhým. Já to paní ministryni nepřeju. Nikomu. Mně se nelíbí žádná válka a žádný terorismus. Žádná smrt. Jestli vojáci bojují, i jejich smrt je těžká pro rodiny, pro rodiče.
Dobrá.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Díky cenám energií a nepodpoře od státu jsou naše firmy na evropském trhu zcela nekonkurenceschopné. Vláda samozřejmě opomněla nejen firmy, ale také obce. Jak má obec s již tak napjatým rozpočtem řešit ceny energií? Vždyť například vysoké školy uvažují o výuce na dálku, protože vytápění prostě nezaplatí. I hejtmani dnes vyzývají vládu k regulaci trhu. Mimochodem, regulaci trhu jsme navrhovali my jako opozice už na začátku tohoto roku. Dovolím si citovat z každodenní práce našich starostů obcí. Dotaz: Dobrý den, rád bych vás oslovil s prosbou o nabídky cen na příští rok pro elektřinu a plyn dle našich loňských nabídek pro obec, úřad, základní školu, mateřskou školu a zušku. Cena na trhu se neustále mění. V případě, že nespěcháte na uzavření smlouvy, můžete mě opět zkusit kontaktovat v průběhu září. Ovšem cenové nabídky na případnou výjimku mají platnost pouze hodinu. Bohužel, delší platnost není možná. Důvodem je zvýšení cen energií v letošním roce nad rámec schválených rozpočtů.
Děkuji. Jako následující. A nyní můžeme přistoupit k návrhu na doplnění či změnu pořadu programu paní poslankyně Marie Pošarové. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.
Cílem této námi navrhované úpravy je významné snížení přímé daňové zátěže a zvýšení disponibilních čistých příjmů pro daňové poplatníky, konkrétně pro naše pracující rodiče, pro jejich rodiny, rodinné příslušníky a pro děti, o které pečují a které vyživují. A doplním k tomu ještě komentář hlavní ekonomky Raiffeisen Bank Hany Horské, která uvádí - cituji: Nejvíce rodin se třemi a více dětmi je nyní mezi nízkopříjmovými skupinami se základním nebo nedokončeným vzděláním a naopak nejméně mezi vysokoškoláky. Pokud by tedy stát chtěl motivovat rodiny, aby si pořizovaly více dětí, musí cílit na střední vrstvu. - Což je přesně i ambicí tohoto našeho návrhu.
Tahle brožura je strašně důležitá. Takže vážení občané, žádejte to u vašich pojišťoven, i když to stávající vláda zakázala. To není o Babišovi. Ale co kdyby náhodou, nedej bože, vám zjistí rakovinu prostaty nebo prsu, tak naši lékaři, pokud je to včas, vás stoprocentně vyléčí. Kdysi jsme byli nejhorší v rakovině tlustého střeva v Evropě, dneska jsme klesli na dobré 12. místo. Takových specializovaných v Evropě, velkých, je jenom šest. Pan ministr, který tady není, protože ho to nezajímá, šel na výlet do Portugalska. No proč nešel do Norska nebo do Texasu nebo do Austrálie? To byl model, který jsme my tady udělali. No a ty peníze jsou kde teďka? Tak já pevně doufám, že se neztratí někde mezi Motolem a Ministerstvem zdravotnictví, že se za to nebude dělat fasáda na nějaké nemocnici. A do Žluťáku chodí Pražáci, čekají půl roku, a Slováci jsou zoufalí, protože takovou péči, jak my máme v Čechách a tady v Brně, v jediné onkologické nemocnici, tam nemají. Takže zkuste - já vím, že všechno, co vymyslel Babiš je špatně, ale já jsem to nevymyslel, to vymysleli tihle onkologové. Škoda, že jsme nechodili po revoluci se něco naučit. Takže tohle je ten základ. Ano, Babiš měl vždycky zájem, aby lidi ochránil. Takže já pevně doufám, že budete pokračovat v těch investicích. A ty další projekty - IKEM, stavíme, ano, za miliardu nový pavilon na transplantace. Čeští lékaři jsou nejlepší v Evropě. Geniální lékaři jsou tam, geniální chirurgové, a vy byste v tom měli pokračovat, v těch našich projektech. Máte tam za 14 miliard investice, které my jsme připravili. Mimochodem asi všichni zapomněli, že jsme měli Národní plán na investice do roku 2050, tam máte všechno napsané. Takže i malé nemocnice jako Nymburk dostaly 150 mega, a další. Tak já pevně doufám, že to všechno zvládnete. Jak je to možné? Takže nevím proč.